Já jsem tehdy tady tedy byl. Možná že bych tady ještě připomenul mého předřečníka pana zpravodaje a dal tomu trošku politický rozměr, protože ten politický rozměr on tady zmiňoval, já bych to zasadil trošku do kontextu. Tehdy to tam zaváděl nějaký agrobaron Todorić, agrobaron Todorić, kamarád Andreje Babiše. V Chorvatsku to EET skončilo, to byl i ten model, který nás inspiroval, dopadlo velmi smutně.
Já jak sedím v té první řadě, tak ztrácím přehled. Budou to zástupci, kteří zastupují nějakou skupinu. Takže reagovat nebudu, protože já už jsem to tady opakovala tolikrát a je to to samé, co jsem... No, na pana poslance předsedu Kučeru nebudu vůbec reagovat. To bylo, já nevím vůbec ta jména, já si nepamatuji to jméno, co jste jmenoval, vůbec nevím, o kom mluvíte. Nikdy jsem o něm neslyšela, nezajímá mě. To znamená, buď mají tuto elektronickou, nebo mají nějakou formu registračních pokladen, nebo mají kombinaci. Prostě každý nějaký systém má, jenom my se tady vracíme do devadesátek.
Další s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Petr Beitl a poté paní poslankyně Peštová.
Děkuji za slovo. Ke kolegyni Peštové, vaším prostřednictvím. Že nám to přineslo EET? Ten obor to používá už roky a bude to používat dál, ať tady EET je, nebo není, protože jak jste správně řekla, k tomu chodu to je nezbytné.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokračujeme v jednání schůze. Pan navrhovatel a ministr financí Zbyněk Stanjura je již přítomen. Dovolila bych si mu předat slovo. Pane poslanče, máte slovo.
Jenom za rok 2021 klesly zdravotním pojišťovnám jejich rezervy o 19 miliard. A na to se v podstatě tedy zapomíná a resort je krácen jako žádný jiný ve svých příjmech. Ano, je pravda, že zůstatky na základních fondech pojišťoven dosahují zhruba 26 miliard. Ta byla zrušena bez jakékoliv strategie, co dál, a při současné tedy eskalaci - a zejména, co tedy bude na podzim? Takže to bylo prosazeno v podstatě přes odpor veřejnosti s tím, že potřebuje mít efektivní nástroje a opatření pro boj s koronavirem. Očekával bych, že ta efektivní opatření bude hledat i nyní, a to se v žádném případě tedy neděje. Od počátku roku tato v podstatě frekvence vakcinace tedy klesá. Centra se zavírají a zejména na rozdíl od všech západoevropských zemí neexistuje kampaň, neexistuje kampaň, která by podporovala očkování. Takže tato riziková skupina v podstatě se tedy navyšuje a na podzim se vzplanutí pandemie nemůže tedy do této skupiny nepropsat. Takže například počet screeningových vyšetření, pokud jde o nádory, ale také počet onkologických, to znamená život zachraňujících operací poklesl přibližně o 20 % a tato redukce se nemůže nepromítnout do zdravotního stavu populace a nemůže se také nepromítnout do požadavků na zvýšené náklady zdravotní péče a nebude možné ji v podstatě vykompenzovat. A za této situace v podstatě se navrhuje snížení příjmů do systému zdravotního pojištění. Považuju to za krajně tedy nezodpovědné. A je podle mého názoru skandální, že s tímto návrhem se přišlo až pozdě a po masivní kritice původního, ještě daleko více redukujícího plánu.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Já vám děkuji, pane poslanče, za stanovisko klubu. A nyní je s přednostním právem přihlášena paní předsedkyně Alena Schillerová.
Děkuji za slovo. Víme to už všichni, kteří jsme zaznamenali plánované schodky na roky 2023 až 2024 ve výši téměř 300 miliard korun ročně. Kdybych já předložila takový plán jako ministryně financí, to by bylo křiku od ekonomického experta ODS, od pana ministra Stanjury a tak dále. Teď to mimo pana exministra Kalouska nekomentuje vůbec nikdo. Tato novela je chybná, nerozumná a v této chvíli extrémně nezodpovědná. Diskutovalo se Německo, které mělo a má unikátní trojkombinaci, nezvyšuje daně, má dlouhodobě nízkou nezaměstnanost a současně má velice účinný systém daňové správy, který je opravdu nastaven velmi efektivně. Samozřejmě měla podobnou postkomunistickou minulost a zavedla tento funkční systém. To nebylo normální. A najednou začala čtvrtletí od čtvrtletí po zavedení EET růst. Následně začalo Ministerstvo financí aktivně připravovat zásadní reformu, o které tu dnes diskutujeme. V rámci přijímání elektronické evidence tržeb byla s tehdejším chorvatským ministrem a ministerstvem navázána úzká spolupráce spojená s výměnou informací. Diskutovalo se u nás tady v České republice, diskutovalo se v zahraničí. Záměr Ministerstva financí České republiky byl takový, aby náklady na straně podnikatelské sféry byly minimalizované. Od úvodu nám bylo jasné, že podpora veřejnosti pro tento projekt je stěžejní. To bylo to první snížení. Víte dobře, že následovalo potom s odstupem asi dvou let další. V polovině roku Ministerstvo financí začalo aktivně a masivně komunikovat EET s veřejností a vysvětlovat veřejnosti jednoznačné výhody EET. Vytvořili jsme edukativní videa, webové stránky, tiskli jsme informační letáky a brožury a vytvořili jsme fungující telefonní linku pro pomoc subjektům, které měly nějaký specifický typ problému. Od prosince 2016 potom EET začalo fungovat v ostrém provozu v první fázi, to znamenalo povinnost evidovat tržby za ubytovací a stravovací služby. Na závěr roku 2017 nám i Ústavní soud dal za pravdu, že elektronická evidence tržeb sleduje legitimní cíl a tím je účinný výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí. Jednak došlo k narovnání podnikatelského prostředí, kdy znemožnila nepoctivým podnikatelům - a znovu opakuji, tady se shodujeme, že jich je menšina - podstřelovat cenu, kterou vyžadovala většinová poctivá část podnikatelského sektoru. Skutečný efekt EET byl, že snížila poctivým podnikatelům administrativní zátěž, odstranila nekalé konkurenční výhody těm, kteří podnikali nepoctivě, a narovnala podnikatelské prostředí. Mohl je cíleně využívat a analyticky zpracovávat.
Pekaři, cukráři, řezníci, ti se mají skutečně teď tak dobře, že k tomu ještě dostanou na hrb elektronickou evidenci tržeb.
Děkuji.
Já slibuji, že opravdu dneska naposled, já už to dneska uzavřu. Já se prostě budu držet toho, a budu teda reagovat na své předřečníky, že to je politické rozhodnutí, že prostě i když bychom tam našli spoustu kladných věcí, prostě je to politické. Tak jako jsme řvali proti eReceptu, prostě byl to totální nesmysl, k ničemu... To stejné je tento případ. A prosím vás, nevypínejte ho. Vy jste teda řekl, že kradou, nebo co jste tady říkal, to byla pro mě docela zajímavá informace, já vám za to děkuju, asi se na to zaměříme.
S faktickou se hlásí pan poslanec Kasal. Poté zde máme jedno přednostní. Pane poslanče, máte slovo.
Pane ministře Stanjuro, víte, že do resortu Ministerstva financí spadá Finanční správa? Samozřejmě nemyslím daňové kontroly, ale o systém práce? Asi ne, zatím jste ještě nevypsal ani výběrové řízení na nového generálního ředitele. Několik měsíců nemá Finanční správa generálního ředitele. Takhle se zajímáte o její činnost. Samozřejmě vždycky nějaké bude, ale minimalizováno. A to jsou ty věci, které jsme tam budovali a na nich stavěli. Takže nemluvte nám tady o České správě sociálního zabezpečení, to je samozřejmě trauma, letité trauma, ať tam byl kdo tam byl. Vy neřídíte ani Českou správu sociálního zabezpečení, chápu, že se prolínají možná některé úkoly, ale možná se zajímejte víc o to, co spadá do portfolia Ministerstva financí. Nicméně já se chci vyjádřit k tomu - samozřejmě, že jsme nemohli z EET analyzovat podklady pro kompenzace. A vy dobře víte, proč ne. Nebo jsme tam měli mít údaje úplně až po velikost bot u toho poplatníka? Bylo tam minimum údajů a ty stačí.
Zákon o elektronické evidenci tržeb byl zpočátku nejspíš vnímán rozporuplně a jeho přijetí bylo řekněme poněkud vlažné, nicméně se podařilo celý tento robustní a nákladný projekt uvést bez větších potíží v život, a i když po krátkém čase, tak v čase ukázal, že předpokládané výhody skutečně přinesl. Pokud bude vláda Petra Fialy pokračovat v tomto duchu, v příštím roce bychom se mohli nejspíše dočkat návrhu zákona na zrušení světelné dopravní signalizace, neboť semafory jsou drahé, spotřebovávají mnoho energie a jsou velice nákladné na údržbu. Dále jsou pro řidiče velmi matoucím a nadbytečným prvkem silničního provozu, neboť je všem řidičům známo pravidlo pravé ruky. Na závěr bych si dovolil apelovat na všechny kolegy koaliční vládní poslance, aby pro zrušení elektronické evidence tržeb nehlasovali.
Já vám také děkuji, pane poslanče. A nyní požádám řádně přihlášenou paní poslankyni Lenku Knechtovou a připraví se pan poslanec Ondřej Babka.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane ministře, v úvodu musím říct, že se propadá životní úroveň našich občanů, zvyšují se ceny i ceny energií a vláda má přinést opatření ke stabilizaci a nastavit promyšlený mix opatření, která povedou k ekonomické stabilitě. Jak do toho zapadá zrušení elektronické evidence tržeb? Je opravdu smysluplné, aby podnikatelé přestali využívat moderní pokladní systémy? Odepíšeme veřejné výdaje na inovaci automatizovaného daňového informačního systému, který provozuje Finanční správa? Rozpočtově se jedná jednoznačně o nezodpovědný krok. Zrušení EET vše vrací do starých kolejí, tedy pokřivuje trh a ty poctivé podnikatele opět znevýhodňuje, nemluvě o těch, co řádně platí daně. Elektronická evidence tržeb je systém elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb. EET je moderní systém rychlé komunikace mezi podnikateli a Finanční správou a je jedním z nejvýznamnějších daňových opatření v České republice. Elektronická evidence pomocí neustálého sledování tržeb prakticky v reálném čase je užitečným analytickým nástrojem, a to jak pro Finanční správu, která tak lépe odhalí, kde dochází k daňovým únikům, tak pro samotného provozovatele, který vidí v reálném čase své podnikání včetně kontroly. Kdo by chtěl v takovém prostředí podnikat? Statistický úřad hlásí v tomto odvětví silnější tempo růstu přiznávaných tržeb o 20 % a mezi lety 2017 a 2019 o více než 7 % rychlejší mzdovou dynamiku oproti zbytku České republiky. Právě snížení nepřiznaných tržeb přispívá k postupnému slábnutí fenoménu černých pokut a výplat na ruku, které se sice mohou na první pohled jevit jako velmi výhodné, ve výsledku ale zaměstnanci způsobí nulovou zaměstnaneckou ochranu, například nemá nárok na odstupné nebo výpovědní lhůtu. Nepromarněme, kolegyně a kolegové, to, co už bylo odpracováno. Firmy, které se věnují elektronické evidenci tržeb, připravily pro podnikatele snadná, efektivní, uživatelsky přívětivá řešení, která nezatěžovala podnikání a byla i ekonomicky výhodná. Stačí tiskárna, počítač, notebook, tablet nebo i mobilní telefon připojený k internetu a konkrétní aplikace vytvořená na míru konkrétnímu podnikání se o všechno postará. Ráda bych svým příspěvkem shrnula přínosy EET v digitalizaci, přínosy v daňové a rozpočtové politice a na závěr bych ráda pojmenovala motivaci a naprostou nelogičnost současné vlády. Za dobu svého fungování zabezpečila EET téměř 60 miliard korun dodatečných příjmů pro státní rozpočet. Díky EET máme ve státním rozpočtu každoročně až o 13 miliard víc, a to jenom z prvních dvou vln. Všem je jasné, že hlavním cílem elektronické evidence tržeb je narovnání podnikatelského prostředí. Má zajistit, aby ti, kteří neplatí daně, neměli výhodu oproti poctivým podnikatelům. Logicky bylo EET od počátku zamýšleno jako plošné opatření pro hotovostní tržby napříč ekonomikou. Jednoznačný a důležitý efekt elektronické evidence tržeb je efektivnější výběr daní. Za fungování přineslo EET do státní kasy o 60 miliard korun více. Sázka na férový výběr daní se tedy dle mého názoru vyplácí. Vedlejším efektem EET je, že platba kartou je možná téměř všude. Díky EET jsme snížili daně. Daně jsme snižovali, a to za období naší vlády o 436 miliard korun. Vynález ODS, daň z nabytí nemovitosti, jsme zrušili a místo slibů jsme opravdu snížili daně a zároveň narovnali podnikatelské prostředí, protože platit daně je normální. Je nezpochybnitelné, že Eurostat potvrdil Českou republiku jako šestou nejméně zadluženou zemi Evropské unie. Neustále slyšíme, na co všechno chybí peníze, ale tady státní rozpočet dobrovolně připravíme o 13 miliard. Jde o 13 miliard ročně, takže každý další rok, kdy bude vláda lamentovat nad vysokými schodky, může vinit jen sama sebe. Dobrovolně se zbavila jednoho z nástrojů pro lepší výběr daní. A hlavní argument? Bude ušetřeno. Proč chce vládní koalice EET zrušit? Důvod je prostý. Šlo o vlajkovou loď minulé vlády, a to je, s nadsázkou řečeno, nutné potopit.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já bych ještě také krátce zareagoval na paní předsedkyni poslaneckého klubu ANO Alenu Schillerovou, vaším prostřednictvím. Je potřeba to zasadit do kontextu. Hnutí ANO skutečně bylo v obou předchozích vládách. Ale je potřeba říct tu míru. A bylo to dané tím, že KDU-ČSL a ČSSD jak buldozerem muselo tlačit na ministra financí, aby alespoň k těmto malým nárůstům došlo. A ano, došlo potom za druhé vlády hnutí ANO k výraznému skokovému nárůstu. Ale proč? Protože tady byla covidová pandemie. Do té doby k žádnému skokovému nárůstu nedošlo, opět to byl jen pozvolný nárůst. A pak tady zaznělo jak z úst paní předsedkyně Schillerové, tak z úst pana profesora Špičáka, že za pana ministra Adama Vojtěcha došlo k nějaké úžasné změně v českém zdravotnictví. Tak se přijeďte podívat na venkov, kolik nám chybí praktických lékařů, kolik je neobsazených zubních ordinací, kolik je neobsazených ambulancí dětských lékařů. A to nejde na vrub této vlády, ale té vlády předchozí.
Děkuji.
Tak já udělám prognózu a můžeme si ji v lednu vyhodnotit. Jsem si jistý, že mezi roky 2022 a 2021 ten nárůst bude vyšší než tehdy, když byl Andrej Babiš ministrem financí. To nebylo zdůvodněno tím, že se zvýší péče, že bude víc stomatologů, že bude víc obvodních lékařů. Já jsem byl poměrně zdrženlivý v tom hodnocení. Ale pokud se pořád na to odvoláváte, že to je to správné číslo, tak to číslo bylo úplně vedle!
Děkuji.
Vy jste se střelil do nohy. Rostly za nás platby! A můžete to říkat, jak chcete, za doby, kdy hnutí ANO bylo ve vládě, rostly platby. A co se týče té konsolidace veřejných financí a odhadu. Ono těžko taky, když bojujete s neviditelným nepřítelem. Vám se to nedaří, a máte tady konkrétní fyzické osoby, myslím uprchlíky, a nejste schopni odhadnout nic. Ale já myslím, že ta vaše konsolidace se také moc nedaří. To by byl řev! Samozřejmě vláda to ještě neschválila, počkáme si a určitě se na toto téma střetneme ještě mockrát.
Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Mašek a připraví se pan poslanec Kamal Farhan. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Kamal Farhan, připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský.
Použiju stejná slova, uvedu to do kontextu, proč chybí dneska lékaři praktičtí nebo další. Ale oba dobře víme, že vychovat lékaře trvá až deset let. Řekněme si tedy, abychom to uvedli do kontextu, kdo s tím měl začít. Takže ta měla dělat ty kroky, co bude za deset let, a ne ta předchozí vláda.
Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Vít Kaňkovský a po něm s faktickou poznámkou pan ministr Válek.
Ano, skutečně to je dlouhodobý problém. Takže je potřeba to uvést do kontextu. A k paní předsedkyni Schillerové. Ano, vy si mě tady berete do úst pravidelně. A my k tomu nepotřebujeme tlak opozice, tak jako to bylo v tom minulém volebním období, kdy jsem tady skutečně stál. Ale nikdy jsem na vás nekřičel. Já umím poměrně hlasitě zpívat, nebudu to tady předvádět, ale nikdy jsem na vás nekřičel. Ale současná vládní koalice jedná o dofinancování sociálních služeb a včera padlo z úst pana ministra Jurečky, že skutečně k dofinancování dojde, byl zmíněn i finanční koridor, a já jsem přesvědčený, že do konce června i kraje budou vědět tu konkrétní částku.
Děkuji. Nyní pan ministr Válek, připraví se pan poslanec Vít Vomáčka. Prosím.
Jak to vím? Já v té době byl šéfem asociace akademických senátů lékařských fakult. Byl to dlouhý běh. Několik ministrů se muselo postupně přesvědčovat, nebylo to jednoduché.
No a ta poslední, ten dvojí metr. ... to samé.
Všech těchto pět přátel EET, ale pět největších zástupců, bylo jednoznačně pro. Abych byl objektivní, Hospodářská komora je pro s takovým trošku pokrčením ramen, není ze všeho úplně nadšená, ale proč oni jsou pro? Takže buď se shodněme na tom, že jednáme ve smyslu nějaké komunikace a partnerství s těmi podnikatelskými svazy, například v rámci tripartity nebo ostatních, anebo že s nimi nejednáme. Kdybych věděl, že z těch pěti největších jsou třeba dva pro, tři proti, beru to, ale tady je to úplně jednoznačné. Jdete proti podnikatelským svazům, tím pádem jdete proti většině jejich členské základny. Viděl jsem to i v asociaci, ale drtivá většina je skutečně pro EET.
Dobrý večer. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, za dobu svého fungování EET zajistila téměř 60 miliard dodatečných příjmů pro státní rozpočet. Například Miroslav Lukeš, který vede Českou fintechovou asociací, je přesvědčen, že by bylo chybou EET rušit. Pan Lukeš se nechal slyšet, že podle jeho názoru je EET nástroj, který přijala veliká část podnikatelů a který přinesl celou řadu benefitů. Stát by měl podle něj spíše hledat možnosti, jak tento systém využít v rámci digitalizace. Pan Lukeš by si dovedl představit využít systém v myšlence digitálního daňového přiznání. EET by bylo možné využít například v digitalizaci administrativy nebo daňových přiznání, stejně jako by bylo možné zavést systém digitálního registru účtenek. Připomeňme si také, že s odstraněním EET hrozí, že obchodníci ve velkém přestanou přijímat karty, což Českou republiku posune zpět v čase a daleko za ostatní evropské státy. Podnikatelé, kteří zatajují tržby, a tedy neplatí daně ani zdravotní a sociální pojištění, budou bez EET nepochybně zvýhodněni vůči těm, kteří jsou řádnými plátci. Když nyní zákazníci přijdou do podniku s EET, mohou mít dobrý pocit, že jsou u obchodníka, který je poctivý a řádně platí daně. Stejně tak zrušení EET kritizují odbory, které navíc přímo navrhují EET dokonce rozšířit.